Je tomu tak.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já se chci prostě ohradit proti tomu, jak s námi vláda zachází. Mohl vás pověřit pouze pan premiér, ale pan premiér, to je jen jeden člen vlády. Pan premiér nemůže přijímat žádná usnesení. Usnesení přijímá pouze vláda. Jak dobře víme, ministři předkládají z pověření vlády, nikoli z pověření premiéra. Takže já žádám, aby tento bod byl přerušen, pane předsedo, do doby příchodu pana ministra, který je pověřen vládou nám ho předkládat. Tento bod byl pevně zařazen kvůli tomu, že teď tady má čas. Přestaňte si z nás dělat legraci!
Ano. Já to chápu jako procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Pan předseda Kalousek navrhuje, aby bod číslo 2 byl přerušen do doby přítomnosti pana ministr vnitra. Nebo?
To je pouze alternativa, pane předsedo. Takhle jsem to myslel. Ale já vás důrazně žádám, nenechte takhle Poslaneckou sněmovnu ponižovat a přerušte to do příchodu pověřeného ministra.
Takže já takovéto rozhodnutí o své vůli neučiním, ale registruji vaši nejprve přihlášku a potom váš procedurální návrh.
Zdaleka to, pane předsedo, není poprvé, co zastupuje pověřeného ministra jiný člen vlády. Ale vždy je to z pověření vlády. Je poprvé, kdy se tak činí bez pověření vlády. A je to poprvé, co nějaký ministr požádal o pevné zařazení bodu, protože má zrovna čas, a pak ho to přestalo bavit a odešel. A opravdu to, pane předsedo Poslanecké sněmovny, chcete vládě trpět, že si bude dělat z Poslanecké sněmovny takovouhle legraci?
Protože jinak bych musel nechat hlasovat o tom vašem procedurálním návrhu. Tak doba přerušení sněmovny uplynula. Děkuji. Tím pádem jsme se s tím vypořádali. Dne 21. října 2015 na 33. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona.
Děkuji.
Zeptám se pana zpravodaje? Ano.
Jestli počítám dobře, tak je to 400 tis. ke zdanění. Kolik je zaměstnanců, kteří mají 400 tis. hrubého? Bezesporu ve státní správě je mnoho takových lidí. A já jim ty peníze nezávidím. Protože někdo může chvilku podnikat, pak může být zase zaměstnaný, nebo naopak. Nějak se k tomu kolegové nemají. Dneska se mě novináři ptali, co říkám na to, že KDU to chce přinést na koaliční radu. Já říkám: Tak my jsme rychlejší. Takže berte to, že jsme to odpracovali za kolegy z KDU. Je to nezvyklé, že plníte závěry stranického sjezdu jiné politické strany, ale věřím, že nebudou jediní z vládních stran, kteří náš návrh podpoří, až o tom budeme hlasovat ve třetím čtení. V podrobné rozpravě se pak formálně přihlásím k číslu toho pozměňujícího návrhu.
Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy.
Já nevím, jestli pan Nečas byl ze které strany? Vy jste to navrhli. Solidární přirážka - to musel vymyslet geniální marketér, protože vy jste navýšili daň a řekli jste lidem: Teď buďte solidární, my vám navýšíme daň a to je solidární přirážka. Takže jenom oblbujete a v podstatě to, co jste navýšili daň, tak teď přicházíte a jdete spasit. Zase to vracíte. Tak zkuste navrhnout něco i do příjmů. Nikdy jste nic neudělali pro výběr daní. My jsme daně snížili. Takže je to jenom zase oblbování veřejnosti a podnikatelů a bylo by dobré, aby si to všichni nastudovali, jak to bylo.
Taky řekl, v jaké to bylo situaci. Můžeme dneska si říkat, jestli to bylo dobře, nebo špatně, a můžeme vést debatu a můžete nás za to klidně kritizovat, to je naprosto legitimní. Jenom vždycky říkám, že si musíte vybrat. A přijímám kritiku, že ano. Necítíte tam nějaký logický problém? A v této chvíli říkáme: Zavedli jsme to my, tři roky uplynuly, vy v tom chcete pokračovat, my navrhujeme to zrušit. Takže se změnily i podmínky. A teď se bavme o tom, kdo zvýšil daně a kdo ne. Za to vaši vládu nekritizujeme. Ale byla rozpočtově pozitivní pro daňové poplatníky a rozpočtově negativní pro stát a veřejné rozpočty. Zhruba kolem 20 miliard. Tak ten součet není tak úplný. Ale je plus a za to vláda zaslouží pochvalu, když je to plus. A to už není rozhodnutí Nečasovy vlády a minulé Sněmovny. To už je rozhodnutí Sobotkovy vlády a této vládní většiny. Ale v logice pana ministra financí, když to dělá někdo jiný, tak je to špatně. My se té odpovědnosti nezříkáme a zaznělo to i v našich vystoupeních, když jsme uváděli tyto pozměňovací návrhy. Můžete tady právnicky kroužit, jak je to jiné. Kdo tady mate veřejnost? No to už nepůjde. Nevím, jak bychom se k tomu zachovali.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane předsedo.
Tak pane ministře financí, připomenu vám některá fakta. My jsme argumentovali proti kontrolnímu hlášení už na podzim v roce 2014, nesouhlasili jsme s ním, řekli jsme vám, v čem budou spočívat problémy. Měli jsme pravdu. My jsme respektovali to, že jste si to prosadili, byla to vůle většiny. No a tak jsme tu dnes. Ale to není naše chyba, to je chyba vaše. A jedno vám řeknu. Oni dříve či později poznají, a poznávají to už teď, kdo skutečně hájí zájmy poctivých podnikatelů a kdo hájí svoje zájmy a chce podnikatelské prostředí zkomplikovat, vytvořit nerovné podmínky a právě ty poctivé střední a drobné podnikatele zasáhnout.
K panu poslanci Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Podnikatelé to samozřejmě uvidí v těch konkrétních krocích. Dokonce tomu poslanci za ANO zatleskali. Pánové a dámy, je mi vás líto.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Pánové mluví tak hlasitě, že já je nepřekřičím...
Ano, já to zohledním. Prosím pány, aby přenesli své hovory do kuloárů.
Děkuji. Ta otázka zní, pokud by platilo, že skutečně jsme neudělali nic pro výběr daní, naopak se snažíme, aby vybírány nebyly, jak je to možné, že za naší vlády se ze základu produktu vybralo percentuálně více daní než za té vaší. Takže jak je to možné? A potom jedno doporučení k onomu překládání do češtiny. Já jsem si dobře vědom, co jsem tady řekl. To, co jste řekl vy, pane předsedo Faltýnku, neodpovídá mým formulacím. A pokud opravdu chcete někomu dělat tlumočníka, tak doporučuji, abyste tuto službu poskytl svému předsedovi strany a své primátorce hlavního města Prahy. My jsme schopni v češtině své myšlenky formulovat sami. A v tomto případě skutečně souhlasím s poměrně tvrdým stanoviskem vašeho předsedy strany, že někteří imigranti jsou nesmírně nebezpeční pro Českou republiku.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.
Děkuji. Ještě jednou. Takhle je možná možné chovat se v Agrofertu. Já myslím, že máme jedinou možnost. To je totiž konec právního státu, pokud se s tímhle chcete spokojit. Pan ministr financí nás informoval o obrovském diplomatickém úspěchu, že je velká šance, že v České republice bude schválen pilotní projekt reverse charge na území České republiky, někde jinde, a u nás se bude testovat, jak to funguje. Ta výjimka nám nikdy nebyla poskytnuta. Z tohoto hlediska oceňuji úsilí pana ministra. Pane ministře, probůh, kdo vám dal mandát učinit z České republiky laboratoř pro celou Evropskou unii? Vytvoříte obrovskou komparativní konkurenční nevýhodu, kterou samozřejmě velké korporace zvládnou, ty účtárny si s tím poradí, ale ti malí podnikatelé v příhraničí ne. Za to taky ponesete odpovědnost. Já vás moc prosím, abyste se nad tím zamysleli.
Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Děkuji za slovo. Já jsem někdy v polovině loňského roku měl interpelaci na pana ministra Babiše právě ve věci kontrolního hlášení, kde jsem uváděl důvody, proč kontrolní hlášení v této podobě není kvalitně připraveno. Je to naprosto zásadní průlom do obchodního tajemství. A ty chyby nejsou jenom na straně těch firem, upozorňuji. Já jsem nikde nezaznamenal žádnou masivní kampaň, masivní informační kampaň o tom, co znamená kontrolní hlášení, jakým způsobem se na něj připravit.
Posledním přihlášeným k faktické poznámce je pan ministr Babiš.
Já bych jenom zopakoval, že všichni podnikatelé jsou připraveni. Měli na to rok. Netuší, co je to podnikání. Takže buďte tak laskav, nedávejte mi školení z podnikání. Něco o tom vím.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ano, děkuji za slovo. Vláda odmítá tvrzení, že byla zanedbána informovanost subjektů, kterých se kontrolní hlášení týká. Vláda dále uvádí, že důvodem k posunutí povinnosti podávat kontrolní hlášení není ani souvislost se zavedením elektronické evidence tržeb. Kontrolní hlášení plátců DPH a elektronická evidence tržeb jsou opatřeními, která by měla vést k lepšímu výběru daní a omezení daňových úniků. Tolik velice stručně ze stanoviska vlády.
Děkuji panu zpravodaji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se dovolím obrátit nikoliv na vládu, nikoliv na pana ministra financí, protože to zjevně nemá cenu, tam už to stanovisko bylo přijato a byli jsme s tím stanoviskem seznámeni, ale dovolím se obrátit zejména na poslance koaliční partnery hnutí ANO a pana ministra financí. Proč náklady budou neskonale větší než výnosy. Proč je to legislativní zmetek. A přesto jste nás neslyšeli, přesto jste ten zákon schválili. Teď váš ministr sám říká no, tady se to nepovedlo. Ona to ta Finanční správa špatně napsala. Upřímně řečeno, ta věta by byla alarmující, i kdyby to ta Finanční správa dobře napsala. Finanční správa tady není od toho, aby psala zákony. Od toho je ministerstvo jako ústřední orgán státní správy, který tvoří legislativu. Takže už jenom tato praxe na Ministerstvu financí je alarmující. Ten ministr nemůže říct: Ta Finanční správa nebo ten můj náměstek nebo ti mí úředníci. On je odpovědný! On té vládě předložil špatný zákon, o kterém sám byl ochoten říct, že je špatný, ale až když byl schválen! A schválen přesto, že my jsme argumentovali v podstatě stejně jako on, když říkal, že ten zákon je špatný, v některých oblastech. A slyšel jsem pana premiéra, který říká: To je odpovědnost pana ministra financí. Ale to je, prosím pěkně, nesmysl! Protože do Poslanecké sněmovny předkládá ten zákon vláda České republiky. Nicméně ti ministři si řekli: Nebudeme si nahněvávat pana ministra financí, ten jeho paskvil mu schválíme a pak budeme říkat, že je to jeho odpovědnost. A já bych vám chtěl říct, milí kolegové ze sociální demokracie a milí kolegové z KDU-ČSL, že je to jejich odpovědnost úplně stejně jako odpovědnost pana ministra financí. Protože to předložila vláda společně. Protože to opravdu není odpovědnost Finanční správy. Je to primárně odpovědnost pana ministra financí, který předložil paskvil do vlády. Je to primárně odpovědnost vlády, která předložila paskvil do Poslanecké sněmovny. Opravdu trváte na tom, že to musí nabýt účinnost? Že to nemůžeme o půl roku odložit? A mezitím znovelizovat tak, aby to bylo alespoň trochu únosné? Aby to nemusel kritizovat alespoň ten předkladatel? Který to kritizuje ještě dřív, než to vstoupilo v účinnost? Opravdu chcete veřejnosti prezentovat takovouhle kvalitu legislativního procesu? Chcete se za ni postavit a říct "já, poslanec ten a ten, jsem pro tohle zvedl ruku, nebo proti tomuhle jsem zvedl ruku s plnou odpovědností"? Že chci, aby vstoupil v účinnost paskvil, o kterém vím, že už ho vláda novelizuje a že s ním nesouhlasí ani ministr financí, který vás konejší - no tak do té doby, než schválíme tu novelu, tak my vlastně ten zákon až tak moc dodržovat nebudeme.
Poprosím kolegy, aby se ztišili, aby vám umožnili dokončit váš projev.
Nicméně hlavní argument, proč odložit účinnost kontrolního hlášení, nám sdělil při minulém projednávání pan ministr Babiš sám. A já si ho tady dovolím citovat. O této novele prohlašuje - cituji: "Není příliš kvalitní, ale žádnou podobnou jsme tady neměli za 25 let." Chceme to napravit, a proto navrhneme novelu." Takže už v době, kdy se ten zákon schvaloval, ministr Babiš věděl, že tam jsou zásadní chyby, přesto tuto novelu nechal schválit. A co ta novela má přinést? Novela má podle něj například odpustit všechny pokuty ve výši tisíc korun za nepodání kontrolních hlášení v příslušném termínu. Finanční správa bude podle pana ministra Babiše v tomto ohledu flexibilní. Flexibilita finančního úřadu při daňových kontrolách, to je přesně to, co my potřebujeme! Musím říct, že pan ministr Babiš se vydal úplně opačnou cestou, než kritizoval. On vždycky kritizoval takové - trošku hanlivě říkal tupé škrty. Tupé vybírání peněz od občanů, takhle bych to já nazval. Ty skončí v té černé díře toho nereformovaného státního rozpočtu. Kde je reforma sociálního systému? Kde je reforma zdravotnictví? To pan ministr Babiš absolutně vypustil. To je jeho největší politická prohra. On pouze tupě vybírá peníze od lidí a sype je do té černé díry nereformovaného rozpočtu. Ten podnikatel tam skutečně odhalí naprosto všechno. Odhalí střeva své společnosti. Já s ním nemusím souhlasit, mohu hlasovat proti, ale vím, že pokud ten zákon projde, tak minimálně to nebude legislativní zmetek, tak jako to je dnes. Je legitimní se rozhodnout pro, je legitimní se rozhodnout proti, ale je podle mého nelegitimní vědomě hlasovat pro legislativní zmetek připravený panem ministrem Babišem. Chceme snížit administrativní zatížení podnikatelů. Bohužel jde právě opačnou cestou. Dámy a pánové, závěrem mi jenom dovolte , že odložením této novely dáme šanci opravit tyto dramatické chyby, o kterých jsem tady mluvil já a o kterých tady mluvili mí předřečníci, aniž by to zatížilo a ohrozilo podnikatele, živnostníky a občany této České republiky. Já vás, dámy a pánové, a teď se obracím i na stranu KDU-ČSL, obracím se na stranu ČSSD, já vás skutečně vyzývám - odložme kontrolní hlášení o jeden rok.
Není tady přítomen, propadá tedy jeho faktická poznámka. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc.
Je tady obava, že ponecháme, jak tady zaznělo, a já se s tím úplně neztotožňuji, jakýsi legislativní zmetek v účinnosti.
Děkuji.
Pro pana poslance Tejce vaším prostřednictvím - já s vámi ty obavy částečně sdílím.